Nyní bych přečetl dvě omluvy. Nyní jsem obdržel stažení některých přihlášek do rozpravy, proto se nám už počet přihlášených zúžil. Ano, nicméně vidím tady, že naskočila další faktická poznámka, takže pan poslanec Volný. Prosím.
Kolegové, kolegyně, já tedy budu krátký, snad se vejdu do těch dvou minut. My jsme bojovali o to s našimi koaličními partnery, aby byl přístupnější, aby byl průchodnější, aby tam nebyly tolik svazující možnosti, aby tam přišli noví, schopní lidé. A pojďme opustit ten politický pohled, vláda v demisi, vláda ne v demisi, a pojďme se podívat, jestli opravdu je tento zákon dobrý a jestli by nepotřeboval po těch třech čtyřech letech nějakou rekonstrukci a úpravu.
Takže nyní máme dva přihlášené poslance, je to s přednostním právem pan předseda Stanjura a následně pan poslanec Grospič.
Děkuji za slovo. První pohádka je, jak přišla ta vláda po těch volbách, nemá žádné koaliční soupeře, jsou jedna parta, jeden tým, všechno funguje. Pak zjistíte, že jedna ministryně podává trestní oznámení a druhý ministr svolává Bezpečnostní radu státu. Něco se, soudruzi z NDR, nepovedlo. Úplná parta to tedy není. A teď k tomu služebnímu zákonu. Dobře vám tak. Skoro o všem, co jste mluvili a kritizujete, skoro všechno z toho jsme navrhovali z toho zákona vypustit a nemít tam. Pak tam je ten ministr jak Milouš Jakeš jako kůl v plotě. Já tomu rozumím. Ale vy jste si to vymysleli, protože to chtěl prezident Zeman. A vy jste byli pro. Dobře vám tak. Všichni náměstci mají přicházet s ministrem a odcházet s ministrem. Není nic takového jako nepolitický náměstek. A říkám to z pozice opozice. Přesto je nemožné a nesmyslné ze sekčních ředitelů udělat náměstky ministra, kteří pak mají chodit na výbory a vést s námi politický souboj. Oni na to nejsou připraveni, nesedí jim to, úplně špatně. Pro pana ministra zdravotnictví. Tajemník obecního úřadu či městského úřadu nebo ředitel krajského úřadu. Zvládají to starostové, primátoři a hejtmani, nebo tak fňukají jako vy? Umějí se s tím vypořádat. Personálně zvládají situaci.
V městech hloučky kouřících na ulicích. Pokud tedy někdo říkal jako argument, proč to neměnit, že mládež má dobrý vzor, tak nevím, jakým dobrým vzorem je pro školní mládež odcházející ze školského zařízení hlouček kuřáků před hospodou. Podle mě žádným. Naopak starostové si stěžují: Máme hospodu nedaleko školy a ti kuřáci jsou venku a děti to každý den vidí. Už tady byly řečeny malé vesnice, malé vesnické hospůdky. A to, že to je fakt, vám můžu potvrdit z velmi konkrétní zkušenosti z minulého čtvrtka, kdy byl poslanecký týden. Já jezdím po obcích kolem Písku a v Jihočeském kraji. Od té doby, co se tady kouřit nesmí, máme průměrnou návštěvnost pět lidí a máme to tady na zavření. Bohužel, jak už to bývá zvykem na vesnicích, je součástí hospody vždy i kulturní sál. Takže opravdu je to velký problém. Opravdu tím zákonem, tak jak je teď nastaven, je pácháno dobro. Vnucujeme lidem vyšší dobro a je to zbytečné. To prostě není pravda. Opravdu nekuřáci do něj vůbec nepřijdou. Nepřijde do něj ani personál. A mohou se tam vnášet pouze nápoje, to znamená ne jídla. V podstatě to má odpovídat prostoru, který je poměrně malý. Říkal, tam si může každý zvolit. Byly kolem toho dohady. Takže my to zpřesňujeme. Má to i tenhle dopad. Tak to asi ano, ale ve většině případů to prostě odhadnout nejde. Opravdu to beru jako věc, kterou chceme pomoct, kterou chceme ten přehnaný, velmi intenzivní zákon zmírnit. A chceme, aby bylo zachováno to základní: oddělení kuřáků od nekuřáků, ochrana personálu v restauračních zařízeních před kouřením. Věnoval jsem se četbě jiných zákonů z jiných evropských zemí poměrně intenzivně, a kdykoliv bude třeba, budu reagovat faktickou poznámkou.
Já také děkuji.
Já vám řeknu, co to je. Co se vlastně říká? Ono se dokonce ani neříká to všichni kuřte, ale tak, aby na vás nebylo vidět. To znamená, my vlastně říkáme, ať to všichni vidí, kouříme, ale zakazovat to nebudeme, protože se z toho vybírají daně. Zdravotní důvody. To je nejčastější záležitost. My se asi, kolegové, neposloucháme. Já už jsem to řekl minule. Nezpochybňuji ten fakt. Já to zpochybňuji jako argument. Co se tím stalo? My jsme neomezili, já dokonce nepůjdu tak daleko jako minule, zákaz kouření. Omezení kouření. Co se stalo? Předtím jsem měl volbu do té hospody nejít. Teď tu volbu kolem toho chodníku prostě nemám, jdu kolem kuřáků.
Jako další vystoupí s faktickou poznámkou paní poslankyně Aulická.
Děkuji za slovo, pane předsedo. A dovolte mi reakci na kolegyně Balcarovou.

Myslím si, že paní Fialová řekla dost závažné argumenty.

Prosím, máte slovo.
To postesknutí vychází z toho, že si vzpomínám na to, jak se poslanci za ANO chovali při návrhu novely zákona 114 o ochraně přírody a krajiny, která byla celá napsaná ekologickými aktivisty. Ale samozřejmě tady s vámi souhlasím a myslím si, že je třeba být v tomto směru velmi opatrný. Pan ministr jako předkladatel toho zákona nám na úvod řekl, že se jedná o transpoziční novelu, novelu, která je zase vyvolaná, jak už jsme si skoro vždycky zvykli, tlakem Evropské komise, obavou z vyvolání infringementu proti naší republice, a že tedy velmi rychle musíme novelu schválit. Tady se musím přiznat, že už jsme na to rezignovali, že už jsme se všichni smířili s tím, že do nafty a benzinu musíme přimíchávat nějaká biopaliva. Tento samotný kmenový text by asi právě pod vlivem obavy z infringementu mohl být přijat bez nějakých velkých debat a diskusí. Je na to možné se dívat ze tří pohledů. Samozřejmě že tady máme snahu zlepšovat životní prostředí, čistit ovzduší. Musíme si uvědomit, že nejsme sami, kdo si ovzduší znečišťují.
Děkuji, pane senátore. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Volný, který, jak jsem říkal, byl zpravodajem garančního výboru, tak mu dám slovo. Připraví se pan poslanec Ferjenčík.
Víte o tom, že jsme byli pod tlakem obrovské lobby.
Dále vystoupí v rozpravě pan poslanec Ferjenčík. Máte slovo, pane poslanče.
Děkuji za slovo. To jsou naprosto marginální změny oproti celému tomu zákonu.
Máte slovo, pane předsedo.
Poslanecká sněmovna šly nad rámec prosté transpozice. Na druhou stranu je to realizovatelné a od té transpozice se to opravdu mnoho neodchyluje.
S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Juránek, do rozpravy je přihlášen pan předseda Stanjura. Prosím, pane poslanče.
Chci říci, že by si měl právě spíše on nastudovat, k čemu je tady Senát. Myslím si, že je zapotřebí, abychom si každý drželi svoji povinnost.
Je to přesně naopak. Nevytahujme tady to, že máme plnit nějaké závazky. Moc se těším.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi se krátce vyjádřit k předloženému návrhu. V České republice ročně umírá na následky kouření více než 15 tisíc lidí. To jinými slovy znamená, že na následky pasivního kouření umírá v České republice každé tři hodiny jeden člověk. Více než pět tisíc lidí umírá na bronchogenní karcinom. Více než tři a půl tisíce lidí umírá na komplikace chronické obstrukční choroby bronchopulmonální. Nikomu z vás bych nepřál, aby na tyto komplikace kouření skončil jeho život. Samozřejmě to nepřeji ani sobě. Ale proti čemu jsem, je proti pasivnímu kouření, kterému nějakým způsobem můžeme zabránit.
Já děkuji a nyní prosím ke stolku pana poslance Blahu. Připraví se potom paní poslankyně Jarošová.
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako nekuřák bych mohl být spokojen s tím, že platí absolutní zákaz kouření v barech, hospodách a restauracích. Nicméně plošný zákaz kouření nepochybně snižuje rizika infarktu. Předpokládám, že v této Sněmovně není nikdo, kdo by o škodlivosti kouření pochyboval. Jako politici snadno a často podléháme pokušení chránit své voliče před vším, co by jim mohlo ubližovat. Nalháváme si tím, že máme více rozumu, že jsme něco jako rodiče nedospělých dítek, která potřebují všude vodit za ručičku, aby se jim něco nestalo. Přijímáním plošných zákazů dělat něco, co nepodporuje kult dokonalého zdraví a štěstí, jim udělujeme výchovné tresty domácího vězení a ještě za to očekáváme jejich následnou vděčnost. Naši voliči jsou však dospělí a svéprávní lidé a mají svá občanská práva. Úkolem této Sněmovny, naším úkolem, není předcházet chybám občanů České republiky. Nejsme žádní nadlidé, kteří mohou těm neprivilegovaným milionům vnucovat svoji představu o správném způsobu života. Kouření představuje zdravotní riziko. To je fakt, o kterém se nemusíme přít a dohadovat. Konzumace alkoholu představuje rovněž zdravotní riziko. Cukry a tuky jsou také nezdravé. Proč tedy ještě nemáme v rukou návrh zákona, který by dospělým a svéprávným lidem zakazoval či omezoval jejich konzumaci? Napadá mě pouze ten důvod, že dosud se alkohol, cukry a tuky nestaly předmětem politického aktivismu v takové míře, jako tomu bylo u tabáku. V letech předcházejících přijetí protikuřáckého zákona se poměrně rychle zvyšoval počet restaurací, barů a hospod, ve kterých jejich majitelé zavedli zákaz kouření. Poptávka po nekuřáckém prostředí rychle narůstala a majitelé měli v rukou všechna práva svobodně si zvolit, zda chtějí kuřácké, či nekuřácké prostředí. Jejich právo jsme omezili zákonem, který je údajně dobrý, protože podporuje správnou věc. Vnesli jsme trošku revoluce do té evoluce. S tím máme bohužel historickou zkušenost a mezi námi sedí mnozí specialisté přes urychlování dějin. Dámy a pánové, já doporučuji výrazně zpomalit. Opusťme aktivismus, nechejme občanům jejich právo žít svůj život třeba špatně a nezdravě, ale maximálně svobodně. V opačném případě podlehneme aktivistickému tlaku, který bude narůstat a sílit. Varuji před snahou ochraňovat občany před nimi samotnými, protože v opačném případě jim dáváme najevo naši aroganci a přezírání. Toho nelze dosáhnout zákazem takové práce vykonávat, protože to bychom museli zakázat výkon úplně každého povolání. Proto budu hlasovat pro úpravu takzvaného protikuřáckého zákona.
Já také děkuji panu poslanci. Ale než vyzvu řečníka, přečtu omluvenky.
Dobrý podvečer, dámy a pánové. Rozdíl mezi konzumací nezdravého cukru a nezdravým kouřením spočívá v tom, že jím neobtěžuji své okolí. Takže tímto zákonem nebráníme ty, kteří kouří, ale ty, kteří musí to kouření trpět.
Já také děkuji.
Naopak ti lidé, kteří tvoří ty hloučky ve veřejném prostoru, obtěžují svoje okolí, a to nejenom tím kouřem, ale samozřejmě i hlukem, který k tomu nutně patří.
Děkuji za slovo. Já bych vám ráda připomenula, že před volbami jste se vyjadřovali k problematice ochrany ovzduší a na anketu svazu nevládních organizací Zelený kruh jste se vyjadřovali přímo k otázce, jestli budete vystupovat proti udělování výjimek z nových limitů pro znečištění u uhelných elektráren. Otázka - přečtu vám, jak jste odpověděli, abyste se upamatovali, jak jste smýšleli těsně před volbami. KDU-ČSL odpovídá: Ano, neudělování výjimek je ve veřejném zájmu, uhlí je palivem minulosti. Nemůžeme ale nyní vyloučit, že některou z případně navržených výjimek nepodpoříme. Takže pokud jsme si stanovili nadměrně přísné limity, bude nutné udělovat výjimky. A SPD nereagovala ve svém program na tuto otázku vůbec. Takže z této ankety mi vyplývá, že drtivá většina politických subjektů, které dneska sedí v Poslanecké sněmovně, před volbami deklarovala, že nebude pro udělování výjimek u velkých uhelných zdrojů.
Teď se mi tu objevily dvě faktické poznámky.
Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, už nás tady moc není. O tom také návrh zákona není. A dokažte mi, pokud máme nějakou chybu v úvaze v tomto návrhu zákona, kde nechráníme nekuřáky a nechráníme personál před škodlivými účinky kouře. Nebojujte se mnou souboj o to, co v tom zákoně není. Není to úplně fér.
Já také děkuji a prosím pana poslance Brázdila.
Zákon totiž nezohledňuje specifikum například malých vesnických hospod a pivnic, na které dopadl nejtvrději, protože kouření k těmto prostorám po generace patřilo. Ty hlásí o 30 až 50 % nižší tržby, protože se konzumace piva přesouvá do domácností. Došlo k paradoxu, kdy část venkovských restaurací svou činnost díky tomuto zákonu ukončila a část třeba zákaz obchází tím, že se v těchto prostorách vesele kouří dál. Pak jsou rušeni hlukem. Já jenom podotýkám, že hospoda, typická hospoda v České republice, nebyla a není cukrárna ani kavárna. Je to místo, kde se chceme setkávat s přáteli a nekoukat na prázdné židle. Každý máme právo volby, tak ho dejme i kuřákům i nekuřákům. Oni mají právo na svoje prostory. Nechci, aby stáli jako na hanbě před hospodou jenom proto, že jsou kuřáci. Naštěstí, a doufám v to, že v Poslanecké sněmovně přibylo s volbami zákonodárců, a i část senátorů, kteří chtějí stávající normy zmírnit, a my máme šanci se zařadit bok po boku zemím, jako je Rakousko a Slovensko.
Já také děkuji. Nyní prosím pana poslance Rozvorala a připraví se pan poslanec Veselý.
Hnutí Svoboda a přímá demokracie ve svém programu podporuje svobodné podnikání, a proto chceme, aby si každý občan, který podniká v předmětu pohostinství a ubytování, sám svobodně zvolil a rozhodl se, zda ve své provozovně, restauraci a obdobných zařízeních umožní svým klientům kouřit. Jeho rozhodnutí bude podloženo minulou zkušeností a znalostí prostředí a určitě bude vycházet z důkladné analýzy všech pro a proti. Dalším argumentem pro podporu tohoto návrhu zákona jsou oprávněné stížnosti občanů bydlících v sousedství restaurací a hospod na velký hluk v pozdních večerních hodinách a obrovský nepořádek před restauracemi, což je obojí zapříčiněno tím, že hosté těchto restaurací a hospod chodí kouřit ven před tyto provozovny. Zároveň ale dodáváme, že v případě umožnění kouření v navrhovaných prostorách se musí striktně dodržovat ostatní omezení zákazu kouření, které mu ukládá projednávaný zákon. Stojíme si za tvrzením, že ochrana zdraví ostatních občanů a převážně osob mladších 18 let je v takto navrhované právní úpravě více jak dostatečně ošetřena. Z tohoto důvodu jsme pro podporu navrhované změny zákona.
Já také děkuji. Prosím, pane poslanče.
Děkuji. A nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ano, kolega Kováčik má pravdu.
Děkuji.
Pánové, ve vší úctě, vaše argumentace je absurdní. Ten, kterému to patří, a všechny ty ostatní to mohou projednat iniciativně. Proč děláte ze Sněmovny, z ústavní instituce, takový trhací kalendář?
Krátká reakce na kolegu Kalouska. Kdyby pan předseda Kalousek chodil na organizační výbor, tak ví, že to určil organizační výbor, prosím pěkně.
Tak, děkuji. A opět pan předseda Kalousek.
Pokud se nemýlím, tak mám jednu absenci na organizačním výboru. Nicméně i na tom organizačním výboru to rozhodování padá naprosto nesmyslně. Zákon o zdanění církevních restitucí, který je také předmětem toho vašeho vládního handlu.